Čím to, že se vy, kolegové, tolik snažíte probojovat do zákonu tuto změnu zrovna v době, kdy je zjevné, že se začínáte obávat toho trošku veřejného mínění? Protože, jak už jsem řekla, Česká republika opravdu teď žije v úplně jiných problémech. Protože já si pořád kladu tu otázku, když máme řešit opravdu palčivé problémy pro naše občany, proč řešíme na mimořádné schůzi zákon o České televizi?
No, víte, co je střet zájmů? Vy prostě řeknete: Nemůžu. Normálně bych mohl, ale nemůžu, protože jsem poslanec a mohl by to být potenciální střet zájmů. Já jenom říkám, že vy jste měl říct: Ne, já tu zakázku realizovat nemůžu. Jenomže vy ho uznáváte jenom u jednoho jediného člověka.
Děkuji.
Děkuji moc. Tak volební výbor probíhá vždycky ve výborový týden a vy, pane ministře, jste zván na každý volební výbor, protože je to ve vaší gesci Ministerstva kultury. Takže určitě jste mohl být přítomen na výboru, kde se neschvalovala zpráva o činnosti České televize.
Děkuji. Děkuji. Dále je přihlášena s faktickou paní poslankyně Pokorná Jermanová. Paní poslankyně, prosím.
Takže já si myslím, že to tam je problematické, a považuji to za velmi nesprávné a znovu se ptám pana ministra, jestli mu to nevadí.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Baxa. Pane ministře, prosím.
Já už jsem svoje odpověděl na předchozí dotaz. A to, co tady říkal pan Jakob, je velice zajímavé. Pak by asi nebylo špatné odkazy na ty výroční zprávy poslat vašim kolegům, kteří asi nemají dostatečné informace o dobrém fungování veřejnoprávních médií.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Juchelka. Pane poslanče, prosím.
To přece není o tom, že tam máme někde nějaký oltář, který se jmenuje Česká televize, a budeme se k němu klanět bez toho, abychom byli kritičtí.
Já už budu reagovat faktickou poznámkou opravdu naposledy. A slibuji odpovědi na konkrétní otázky. My chceme, a je v programovém prohlášení vlády, zapojit Nejvyšší kontrolní úřad do kontroly veřejnoprávních médií. Máme na tom průřezovou shodu, jsem rád, že vy to podporujete také. Je ale jednoznačné, že to vyžaduje novelu ústavy, to se nedá udělat jenom běžnou novelou zákona.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády - dva členové - a vážené kolegyně, vážení kolegové, my se tady s panem ministrem určitě shodneme na tom, že v demokratické společnosti hrají regulační orgány pro média veřejné služby klíčovou úlohu, a to při podpoře a prosazování plurality názorů a také svobodné diskuse. Já jsem si toho vědoma a to je i ten důvod, proč nyní vystupuji k této novele zákona o České televizi a Českém rozhlase. Zejména nyní, v době, kdy v Evropě zuří válka a naše země má zásadní ekonomické problémy, je zákon o regulaci médií veřejné služby jedním z nejdůležitějších. Jenom připomínám, vážené kolegyně a vážení kolegové, že je to tento stát, který zákonem nařizuje občanům platit koncesionářské poplatky, a je tedy naší povinností zajistit, aby média, na která musí občané platit, plnila svou funkci, tedy aby poskytovala všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. A já se domnívám, že se to teď bohužel neděje. Média poskytují velké množství informací, ale nikoliv všestranných. Poskytují informace jednostranně zabarvené, a to bohužel ve prospěch vládní koalice. Kolegyně a kolegové, jistě jste si všimli, že balancujeme na hraně propasti cenzury a nesvobody. A to se na mě nezlobte, to nemá s demokracií a pluralitou názorů vůbec nic společného. A to není můj dojem, jak by tady možná mohlo zaznít. Já jsem v těchto věcech velmi opatrná a uvědomuji si tu míru subjektivity. Toto zjistíte, pokud se začtete opravdu poctivě do analýzy, kterou si zadala Česká televize společnosti Media Tenor. Tato analýza byla placena z koncesionářských poplatků, byla schválena Radou České televize a je veřejně dostupná. Pokud se začtete do těch grafů, doporučuji... začtete se do těch grafů a do té analýzy, tak vám jenom namátkou chci vytáhnout, co mě zarazilo. To období, kterému se tato analýza věnovala, bylo období předvolební před parlamentními volbami, šlo o jeden měsíc. Záporné sdělení z úst novináře České televize o koalici SPOLU v předvolebním týdnu podle analýzy neexistuje. Ačkoliv tedy bylo tehdy hnutí ANO vládní silou a je jasné, že bylo víc kritizováno, tak tento nepoměr je pro mě zarážející. Pokud se pověnujeme třeba diskusnímu pořadu Otázky Václava Moravce, v měsíci před volbami do Poslanecké sněmovny byl zdaleka nejvíce konfrontační vůči hnutí ANO. Pouze jednu konfrontační otázku dostal host z ODS, pan Miloš Vystrčil, zástupci STAN nedostali žádnou. Tak to jenom pro dokreslení. A já bych ráda znovu zopakovala, že to neříkám já jako poslankyně či politička, ale analýza společnosti Media Tenor vytvořená pro Českou televizi za peníze koncesionářů a následně schválená Radou ČT. Dnes projednáváme vládní novelu zákona, podle které členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu mají volit obě komory Parlamentu. Poslanecká sněmovna by měla volit dvě třetiny Rady České televize a Českého rozhlasu, Senát jednu. Má být stanovena doba minimálního trvání existence právnických osob, které mohou radní navrhovat, a to na deset let. Novela zákona z dílny těch, kteří mají plná ústa demokracie, je diskriminační, protiústavní a je v rozporu s evropskou legislativou, je zatížena střetem zájmů a porušuje pravidla právního státu. Není ani posílením nezávislosti médií veřejné služby a ani posílením stability demokracie. Chce jen upevnit současné vychýlení veřejnoprávních médií ve prospěch vládnoucí koalice.
Proto tady také reaguji zprostředkovaně na tu otázku, která už tady padla. Já jsem přesvědčený o tom, že má být v kontrole České televize, kde k tomu zvýšení dochází, ten počet radních vyšší, než je v současné době. Více radních, více názorů. A chci říct jednu věc. Očekáváme od toho, že dojde k posílení odolnosti veřejnoprávních médií a zmenšení prostoru jakýchkoliv potenciálních politických tlaků na volby radních České televize. Nemohu souhlasit vlastně s dikcí nebo s obsahem otázek číslo 4 a 5, ale je samozřejmě legitimní je položit. Dostálová se ptala, zda bude po přijetí tohoto zákona Česká televize vyváženější a zda bude méně nespokojených občanů. Odpověď na to zní tak, že toto v žádném případě není cílem předložení této novely. Já si totiž myslím, že je mimořádně nebezpečné - a vrátím se k tomu v další části svého vystoupení - uvažovat tak, že jakákoliv zákonná norma nebo novela těch stávajících zákonů má přispívat k vniknutí do toho, jakým způsobem je připravován obsah veřejnoprávních médií. Já jsem obecně přesvědčený o tom, že v kontextu třeba Evropy máme nadstandardně dobře fungující veřejnoprávní média. A teď odcházím od té části hodnocení nebo pohledu na zpravodajství, ale na všechny ty další služby, které veřejnoprávní média poskytují. Já shrnu odpověď na všechny tyto čtyři otázky. Je absurdní si myslet, že naše vláda chce omezovat svobodu slova. Od toho parlament je. Řada z nás tady zažila režim před rokem 1989, řada z nás ví, co to znamená potlačování svobody slova, co to znamená útok na základní hodnoty naší společnosti, řada z nás má známé a přátele, kteří před rokem 1989 byli ve vězení za to, že říkali věci, které tehdejšímu režimu nebyly milé. Já jsem připravil novelu zákona, která je v souladu s programovým prohlášením, v lednu loňského roku, pár týdnů poté, co jsem nastoupil do funkce ministra kultury. Zopakuji to, že jsme se neshodli jako ministerstvo s Legislativní radou vlády.
Ten zákon může vejít v platnost klidně až v roce 2025, a stejně se nestane nic, protože je to úplně jedno. O co nám jde, abyste nezasahovali do otevřeného výběrového řízení generálního ředitele tím, že zvýšíte počet radních a změníte kvorum.
Nyní pan poslanec Juchelka.
Pane ministře, vy nesmíte samozřejmě nás podezírat z toho, že my jsme skutečně podezřívaví. Teď od počátku, kdy jste začali vládnout, tak vidíme, jakým způsobem pošlapáváte demokratické hodnoty naší země. Takže já vám to všechno postupně připomenu. Volili jsme tady Radu České televize, několik kandidátů. A pozor na to, kdo by hlasoval jinak. Proč? No protože jste si to potřebovali, ty správné lidi, tam dovolit, do té rady. A proč? A dalším důkazem je to, že máme tento zákon. Já jsem tady šestým rokem, několikrát jsme volili radní České televize a vy to najednou měníte právě před tou volbou. Tak my máme ty otázky. Tak nám na ně odpovězte. Proč pořád tady pošlapáváte nějakým způsobem demokratické zvyklosti v naší Sněmovně?
Další přihlášenou je paní poslankyně Pokorná Jermanová, poté pan poslanec Milan Brázdil a Martin Kolovratník a poté ještě pan ministr Baxa. Ten stahuje, takže máme tři v tuhletu chvíli. Máte slovo.
Ale předtím chci říct, že já jsem ráda první, ale když je to moc dlouho, tak už to úplně příjemné není, takže bych se ráda přesunula k tomu svému projevu posléze. Vy se obhajujete pořád tím, že máte svůj svět a my máme svůj svět. Já mám svět jeden a to je Česká republika, občané, které zastupuji. A to se tady nestalo. A ještě jsem od vás nedostala tu odpověď na otázku, proč nemohla počkat tato změna do velké novely zákona o České televizi? Pak bychom měli dostatek času se o tom bavit. A určitě by odpadla ta podezření a ty naše obavy, které tady vyjadřujeme. Já bych prosila tuto odpověď, ale prosím, konkrétní.
Pan poslanec Brázdil a poté pan poslanec Kolovratník.
Dobré dopoledne i ode mě. Tady ve Sněmovně jsem přes osm let předsedou volební komise. Každé volby mi jdou rukama a vidím, jak to funguje. A jenom připomenu třeba ta minulá, to minulé volební období, ta vláda byla menšinová. A to přesně ořezávalo řekněme ty extrémy nebo ty mimořádnosti. To jsou ti vaši vládní kandidáti. Takže pochopte, že když už jsme jednou viděli vaše odhození všech zábran, všech rukavic, že si tady na sílu prohlasujete aklamací cokoliv, abyste si zkontrolovali své poslance, tak pak se nedivte, že máme obavy.
Myslím, že to učinil způsobem, který byl všeříkající.
Děkuji. Pan poslanec Janulík a poté pan poslanec Juchelka. A další ještě paní poslankyně Peštová.
Já vám řeknu příklad těch dvou světů.
Ale on to nikdo z vás na mikrofon neřekl. A tím byste to vyloučili, ale vy to prostě vyloučit nechcete. Tahleta rychlost nám tam vadí, že to bude mít vliv už na aktuální dění někde jinde. A ta změna zákona vlastně dohání proces něčeho jiného, někde výběru. A jak jsem řekl na těch příkladech, opakuje se to.
Poprosím nyní paní předsedkyni Alenu Schillerovou. Připraví se nyní elektronicky přihlášený pan poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, paní předsedkyně.
Takže to se samozřejmě naprosto dá lehce odlišit, takže já se nikdy nespletu. Nikdy! K programovému prohlášení. Tak jak usilujete o stabilitu? A pořád jsem nedostala tu odpověď na otázku, kterou kladu. Proč to nemůže být účinné po volbě generálního ředitele? Nevyhýbejte se té odpovědi.
Pan poslanec Foldyna právě vešel do sálu, čili stihl svoji faktickou. A připraví se pan poslanec Juchelka.
Já tady poslouchám tu košatou diskusi, ona je taková vtipná, kdyby to nebylo tak smutné. Podívejte se, my tady diskutujeme nad tím zákonem, co připravil ten pan Klíma, to je ten cenzor, co ho teď odvolali, ale zůstalo po něm tady to. A v zásadě je tady jenom jeden člověk, který to obhajuje za celou vládní koalici, pan kolega Jakob. Pan kolega Jakob na sebe vzal takovou úlohu Vasila Biľaka té vládní koalice a snaží se ty věci obhájit. A vy jste na to naskočili. Já si myslím, že pojďme dál, určitě se spoustu zajímavých věcí dozvíme v té další rozpravě. A netrapte tady pana poslance a předsedu TOP 09, nebo kolik to je číslo, protože nedostaneme se k tomu podstatnému. Ta novela má trošku nějaký jiný úkol. Jasně, bolelo to, byli tu vězni, těžký to... Ale pánové se to naučili lépe, sofistikovaně.
Protože to ti poslanci nemají ve svých rukách. A musí si to pohlídat, a když oni zvýší své počty na 18 z 15, tak nejenže zatíží rozpočet České televize úplně zbytečně, který víme, jak je napjatý, ale samozřejmě že budou chtít změnou kvora si tam dosadit svého vlastního člověka. To, že jste vládou, která skutečně šlape po svobodě slova nejen tímto zákonem, ale i obecně, tak je to, co jste udělali na začátku vašeho volebního období. A důkazem toho, že jste minulý týden zrušili vládního zmocněnce pro média a dezinformace, protože jste si konečně uvědomili, že to prostě takhle ve svobodné společnosti být nemá.
A nyní paní poslankyně Jana Pastuchová se svou faktickou, pan poslanec Ondřej Babka se může připravit. Prosím, paní poslankyně.
Já bych úplně krátce zareagovala jenom na slova, vaším prostřednictvím, pana předsedy Výborného, který nám tady sdělil, že mají ve svém programovém prohlášení nějaký závazek. Dále tím, že ve 14 hodin už jednat nebudeme, což nejednáme celou Poslaneckou sněmovnu, protože vláda si musí mít svoji vládu ve středu a nemůže ji mít třeba v pondělí. Takže znovu, pane předsedo, vy budete měnit programové prohlášení vlády, jak všichni víme, ale toto je váš závazek. Já jsem zvědavá, které prohlášení vaší vlády tam změníte, a pak se vás na to budeme ptát.
Děkuji pěkně za dodržení času. Pan poslanec Ondřej Babka a poté se připraví pan poslanec Drahoslav Ryba.
Děkuji za slovo. Já ještě budu reagovat faktickou poznámkou na pana poslance, předsedu Výborného. Pane předsedo, já nerozumím tomu, proč jste nám tady citoval z jednacího řádu Sněmovny, čemu se máme věnovat ve třetím čtení.
Je tomu tak, děkuji. Ještě pan poslanec Drahoslav Ryba se svou faktickou a můžeme opět přejít k přihláškám.
I tam se dostáváme na to, že budou dvě třetiny a jedna třetina. Akorát těch 18 vyhovuje tomu záměru dosadit si svého ředitele. Což v současné době si myslím, že je docela potřebné.
Také děkuji za dodržením času.
Děkuji.
Pěti hlasy z jedenácti členů. Budete se mnou souhlasit, že pět z jedenácti není většina? A už velmi dlouho provozuji kavárnu na Nové scéně Národního divadla, někdy od roku 2010, a na Nové scéně Národního divadla probíhá festival Zlatá Praha, takže to pravděpodobně bude nějaká faktura za občerstvení k tomu festivalu, který je asi týdenní. Víc vám k tomu neřeknu, má to svého šéfa provozu. Pronájmů tohoto typu jsou tam za rok desítky. Neumím zabránit tomu, aby se festival Zlatá Praha neodehrával na Nové scéně Národního divadla.
Dalším z přihlášených je pan ministr Baxa. Poté pan poslanec Aleš Juchelka.
Dámy a pánové, jenom abych avizoval své vystoupení, já jsem samozřejmě připraven a budu reagovat opakovaně na všechny připomínky, které tady zazněly. Chci jenom dvě faktické věci, na které byl tady doraz. A ta základní věc, která se týká času. Máme v tuto chvíli připravenou celou řadu novel zákonů, které se dlouhou dobu neprojednávaly.
Pan poslanec Juchelka, poté paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Tak já se vám to pokusím osvětlit na konkrétních faktických příkladech a věcech, tak jak reaguje vládní koalice na volebním výboru. Potom pan Lacina přijde a řekne: nezákonně byly odňaty odměny panu generálnímu řediteli a my to napadáme a chceme, aby byly doplaceny. A o co ve skutečnosti jde, aby tam byl ten správný generální ředitel? O nic víc, pane ministře, než o těch 7 miliard korun. O těch 7 miliard korun, o ten vliv na to médium, o ten vliv třeba na publicistiku a zpravodajství.
Stále jsme ve faktických poznámkách.
To znamená, vy musíte o všem vědět. Ale že my se to pokoutně dozvídáme z veřejných zdrojů, z různých mediálních článků, tak to mně přijde velmi špatné.
Děkuji. Pan poslanec Babka.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já si myslím, že za mě to tady zcela dokonale zvládl můj kolega Aleš Juchelka. Takže pane ministře, ten svět... Vůbec nic se nestane, jenom nám v tom našem světě a těm koncesionářům v tom našem krásném světě bude prostě lépe.
Na něj se mohu obracet napřímo. Výběrové řízení už je vyhlášeno, to znamená, náš svět je takový, že se mají dodržovat ta pravidla, která platí v době vyhlášení výběrového řízení na ředitele. Ten váš svět je, že vy uprostřed toho výběrového řízení z 15 uděláte 18 a zároveň změníte poměr, že to nemusí být dvě třetiny, ale polovina, tudíž dovolením těch tří máte přímý vliv na to, jak bude zvolen generální ředitel.
Pane předsedo Jakobe, prostřednictvím paní místopředsedkyně, mluvil jste celkem dlouho, neřekl jste nic. Takže je to jednoduché. Nezaobalujte to do všech těch krásných slov a prázdných frází a prázdných floskulí. O nic jiného tu nejde. Vždyť to víme všichni.